Od té doby je 17. listopad celosvětově slaven jako Mezinárodní den studenstva. A tak jak řekl pan předseda, navrhujeme, aby Sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již při prvním čtení.
Paní poslankyně Černochová se hlásí s přednostním právem již v tento moment.
Děkuji, pane místopředsedo, tento návrh už jsme tady v tomto volebním období měli, diskutovali jsme ho poměrně dlouze.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Požádám pana poslance Svobodu, aby se jako zpravodaj ujal slova.
Nedá se přitom říci, že by poslanci přicházeli se stále novými nápady. Sněmovna z důvodů, které si všichni pamatujete, tento návrh 13. února 2014 zamítla. Oba jsou v zásadě úplně totožné. Zatímco paní poslankyně Válková na první místo staví Mezinárodní den studenstva, v právě projednávaném sněmovním tisku jako první zůstává Den boje za svobodu a demokracii. Neodpustím si proto poznámku, kolegyně a kolegové, proč máme dnes opětovně jednat o něčem, co jsme již jednou ve stejné podobě zamítli.
Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Válkové.
Děkuji, pane předsedající. Ale to je příliš zobecněné a nepřesné tvrzení, protože my jsme ji schválili, abychom ji potom zamítli, když nám byla vrácena Senátem, a to kvůli něčemu jinému než kvůli názvu toho svátku, o kterém dneska vedeme řeč. S ohledem na převažující konsenzus a respektování demokratických principů samozřejmě zvednu hlas i pro přehození toho názvu, tak jak je dnes předkládán skupinou poslanců.
Já jsem u tohoto zákona byl aktivní na půdě hospodářského výboru a měl jsem to v plánu i dnes v rozpravě, ale bohužel z časových důvodů jiných jednání a změny programu jsem neměl tu příležitost. V tuto chvíli v podrobné rozpravě tedy pouze to, co mi velí jednací řád. Takže vnímám to spíš jako technické zpřesnění jednotlivých formulací v rámci zákona. Je to návrh, který fakticky nebo obsahově nedělá žádné strukturální nebo zásadní změny.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi a ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Zastupující předsedkyně klubu ODS.
Je to zákon 221, který tady leží už dlouho a vojáci na něj čekají.
Čili ten návrh je asi nehlasovatelný, protože se nepřihlásily dva poslanecké kluby. Upozorňuji znovu, že je navrženo, abychom s návrhem zákona o veřejném ochránci práv rozhodli již v prvém čtení. Zároveň požádám pana poslance Pletichu, kterého ovšem nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Jediným a základním cílem návrhu je pověřit ochránce sledováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Přímo z této úmluvy plyne povinnost smluvních stran pověřit nějaký orgán nezávislým sledováním jejího naplňování a realizace práv osob se zdravotním postižením. Na základě situace v České republice bylo vyhodnoceno, že nejlepším způsobem, jak tento smluvní závazek České republiky naplnit, je pověřit touto činností veřejného ochránce práv, který je nezávislým, dostatečně odborným orgánem, který je schopen tuto činnost kvalitně vykonávat. Toto řešení je přitom rovněž nejvýhodnější z hlediska finančních nákladů, neboť jiný podobný orgán v České republice nyní neexistuje, a musel by být tedy nově zřizován. Obsahem návrhu je tedy doplnění nové pravomoci ochránce do zákona a její následná podrobnější úprava. Ochránce bude obecně podporovat naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat dále opatření, která směřují k jejich ochraně, bude zkoumat situaci osob se zdravotním postižením v České republice, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k naplňování práv osob se zdravotním postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací se zahraničními a mezinárodními subjekty. Všechny tyto činnosti již dnes ochránce dělá v jiných oblastech své činnosti, a má tedy s nimi již bohaté zkušenosti, což zajistí, že i monitorování naplňování úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bude vykonáváno skutečně kvalitně. Specifickým doplňkem činnosti ochránce pak bude poradní sbor osob se zdravotním postižením a osob věnujících se jejich právům, který bude zajišťovat participaci samotných osob se zdravotním postižením na sledování naplňování jejich práv. I tento aspekt přitom plyne přímo z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Měli jsme tuto novelu tady nějaké dva, dva a půl roku. Nepodařilo se najít na této novele dostatečný politický konsenzus, a proto vláda na můj návrh tu předcházející velkou novelu zákona o veřejném ochránci práv stáhla.
Končím svoji faktickou poznámku výzvou těm, kteří by pochybovali o tom, že nelze v České republice dobře zaplatit sociálního pracovníka. Zeptejte se probačních a mediačních úředníků, kteří jsou specializovaní sociální pracovníci.
Pan kolega Soukup, připraví se pan kolega Ondráček.
A s tou představou pracuje i ministerstvo. Pozdě jsou vyhlašovaná dotační řízení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Chápal bych i to případné navržení přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně, která by zde být měla.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní další přihlášený k faktické poznámce, pan kolega Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec, František Laudát, kolegyně Černochová a Martin Novotný. To jsou zatím všechna faktická vystoupení. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Bohužel to opět nabírá úroveň, kterou jsme tady zažili včera večer. Máte Ministerstvo financí. Brečíte na vlastním písku, že jste nic neudělali. My z opozice to prosadit nemůžeme. Vy jste členem vládní strany.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Připraví se pan kolega František Laudát.
To zase buďme spravedliví. Ale chtěl jsem reagovat tady na pana kolegu Chalupu, když tady mluvil o domovech důchodců. Tak na to já jsem velmi citlivý, protože to není tak, že za to může vláda. Domovy důchodců dneska spadají většinově pod kraje, jsou zřizovány kraji, nebo v lepším případě, a říkám v lepším případě, jsou zřizovány obcemi. Takže prosím, buďme spravedliví, říkejme věci, jak se mají, a neházejme všechno na jednu hromadu.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Takže jestli kolega Zavadil chce faktickou poznámku, tak prosím elektronickou přihlášku. Už je to tam, je to výborné. Tak nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce.
Prosím pro přihlášení zmáčknout čudlík. On tam říkal: Nic se neudělalo. Takže já bych byl moc rád, podívejte se na to, jak tady vypadá například teď poslanecký klub hnutí ANO. To vypadá jak noty na buben, samá pauza. Nevím, kde je makáč Komárek. Ten si to dokonce dával na billboardy: Nejsme jako politici, makáme. Nicméně já varuji. Když se podíváte na český venkov, tak vidíte. A pak se divíte, že jsou lidé frustrovaní. Běžte se podívat, jestli jste už ztratili absolutně vazbu, co se děje v téhle zemi, a pak se těm lidem nedivte. Já se jim nedivím. A docela se divím, že nás ještě odsud nevymlátili.
Poprosím, abyste se už usadili na svých místech a pokud možno ztlumili své rozhovory. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 233, 240, 241 a 245 - návrhy zákonů ve třetím čtení. Dále připomínám, že ve 14.30 budeme pokračovat bodem 293 - krizová situace v sociálních službách. Po zahájení jsem evidoval přihlášku s přednostním právem - pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo. Znova poprosím kolegy. Začalo jednání této schůze, poprosím, ztište se, usedněte na svá místa.
Hezké ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně. Já bych si dovolil poprosit o změnu v programu.
Já vám také děkuji, pane předsedo.
Dobrý den, dámy a pánové. Jsem tady opět. Z toho více jak polovina, to znamená sedm, je určených druhé světové válce. Den památky obětí holocaustu - 27. ledna, 5. května - Květnové povstání českého lidu, 10. června - Den památky obětí komunistického režimu a 17. listopad - Den válečných veteránů. Nikde v těch významných dnech není žádný český významný panovník, panovnice, osoba -
Já vás na chvíli přeruším, pane kolego. Je to neohleduplné k řečníkovi, že tady není slyšet v tom sále. Já vám děkuji, pane poslanče. Dále se z místa hlásil s návrhem na změnu pořadu pan poslanec Votava.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové.
Ptám se, jestli ještě někdo má zájem. Pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák.
Já mám čtyři poznámky. Mám obavy opravdu, kdybychom to přerušili s tím usnesením do přítomnosti ministryně Marksové, že bychom to opravdu nikdy neprojednali. A já si myslím, že to má smysl. Pokud se nám podaří prosadit a prohlasovat to usnesení, které jsme zpracovali, tak určitě to svůj smysl má. Protože tam jsou konkrétní kroky, kterými je pověřena vláda, co má dělat, aby se ta situace zlepšila. Pokud se jedná o výbor. A pan poslanec Sklenák byl přítomen a ví moc dobře, že bohužel jsme se nepohnuli dál, a proto jsme to chtěli zařadit na jednání pléna Poslanecké sněmovny.
Nyní pan kolega Kořenek s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Omlouvám se za svůj školometský přístup, ale já bych tady chtěl napravit jednu nepřesnost. Ministr je politik, který v čele stojí, čili je správce. Peníze dává vláda, rozpočet schvaluje Sněmovna. Ty kompetence jsou jasně dané. Takže já bych tady v tomto případě velmi varoval před tím zjednodušeným pohledem - ministr dá, nebo nedá. To není jeho rozhodnutí.
Nyní paní poslankyně Jana Černochová, připraví se kolega Michal Kučera.
Ano, naše vláda vládla v době, kdy byla ekonomická krize. Ekonomická krize skončila a od roku 2014 je konjunktura. To jenom na upřesnění těch čísel, která tady zmiňoval kolega. Každopádně šprýmař je, ale hlavně je velmi neschopný předseda poslaneckého klubu ČSSD. Protože pokud tady obviní opozici, že si vzala přestávku, tak opozice si vzala přestávku, protože členové vládní koalice tady neměli většinu!
Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vaše vláda neudělala nic jiného, než do toho děravého sociálního systému nalila více peněz. A ty peníze zase vytekly. Protože když se budete bavit s pracovníky v sociálních službách, tak vám paradoxně řeknou, že možná v tom systému je peněz poměrně dost, jenom vždycky nedoputují tam, kam doputovat mají. To mně připadá skutečně chucpe.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Tato péče je zdrojem příjmů. Chci říct, že bychom v tomto směru měli být jednotní. Mě nedávno navštívil člověk, který svoji matku převážel z jednoho domova do druhého. Tam jsou pleny těm lidem měněny podle hodin a ne podle jejich potřeb. To já považuji za skandální a za strašné. Protože oni odejdou, ale ti jejich blízcí na tom lůžku zůstanou ležet. Zajímavá věc, že ve třetím případě - to byl třetí domov důchodců, do kterého svoji matku převezl - začala ta paní dokonce chodit a chodí dodnes.
Nyní pan poslanec Roman Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Fakta jsou přece jasná. Poslanecká sněmovna včera odhlasovala, že bude jednat i po 19. hodině i po 21. hodině. A když jsme naznačili zcela jasně a deklarovali, že jsme připraveni po té dvouhodinové pauze ve čtvrt na deset večer se tady sejít, což jsme překvapili asi kolegy, protože mysleli, že to vzdáme, tak přišel kolega Kučera a řekl, že v tu chvíli si vezme on další dvě hodiny. Tak se k tomu aspoň přihlaste. A já vás upozorňuji, že já s tím bodem přijdu znovu a znovu a budeme se o to snažit.
Děkuji panu poslanci Sklenákovi. To nevím, jestli bude moci, když bude jednání o advokacii.
Nemalou roli v celém systému hrají obce. To zde již také zaznělo od mého jednoho z předřečníků. Jak jsem říkala, obce se chovají velmi různě a vychází jejich postoj možná ze zákona o obcích, kdy obce se starají o sociální potřeby svých občanů na základě místních zvyklostí. A my, co jsme pracovali možná na úrovni krajů, tak víme, že ty místní zvyklosti se mnohdy velmi liší. Podle mě, měl by být notifikován. Zároveň bych tedy chtěla uplatnit návrh na usnesení a usnesení č. 4: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně zahájila práci na systémové změně financování sociálních služeb." Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě.
Vážený pane místopředsedo, vážený člene vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych ještě rád reagoval na jedno vyjádření mé milé kolegyně, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, Jany Pastuchové, která se zde zmínila o tom, že pan ministr financí našel ty peníze na platy pracovníků v sociálních službách. Už tady o tom se zmiňoval kolega Kořenek. Pan ministr financí je správcem státního rozpočtu. Pokud vím, není majitelem bankovních účtů státního rozpočtu. Kdo se jen trochu pohybuje kolem sociálních služeb a není hluchý a slepý, tak musí přiznat, že je zde ještě o něco vyšší stupeň krizového stavu v personální oblasti než ve zdravotnictví. Alarmující situaci zde popsala předkladatelka tohoto bodu Jana Hnyková a i další předřečníci. A tam, jak víte, je situace zdaleka nejhorší. Neexistuje mnoho ředitelů z oblasti sociálních služeb, kteří by současnou personální situaci nenazvali jinak než krizovou. Je velmi smutné, když mnohý z těchto ředitelů řekne, že ač neradi, tak si snad musí přát návrat ekonomické krize, protože v té době se jim, samozřejmě jen dočasně, vrátila řada jejich bývalých pracovníků, kteří v době ekonomického růstu odešli vykonávat profese, které jim zajistily lepší finanční i pracovní podmínky. Ano, už je to trošičku pocit zoufalství. Možná pár příkladů z praxe. Finanční ohodnocení zkušené pečovatelky se pohybuje někde kolem 13 až 14 tisíc korun. A kde začíná platové ohodnocení nastupujícího vysokoškolského sociálního pracovníka? Někde u 18 tisíc hrubého s velmi malou šancí na platový růst. A nechci porovnávat náročnost té které profese. Žádnou nechci nazývat lehkou či nenáročnou. Proto si vás dovoluji, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat, abychom společně podpořili navržené usnesení, které předložila kolegyně Jana Hnyková. Skutečně jde o zásadní úkol, který je třeba urgentně řešit. A můžeme si zde přepinkávat politický balonek, kdo za co může, ale to pracovníkům v sociálních službách a fungování sociálních služeb opravdu nepomůže.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Hana Aulická.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, musím také přispět svým příspěvkem k této debatě, protože si opravdu nejsem jista, zda členové vládní koalice chápou vážnost situace. Od roku 2015 přešlo financování sociálních služeb na kraje. Ano, kraje tuto změnu chtěly a souhlasily s tím. Bohužel však zároveň okamžitě došlo i na obavy, které vzešly při projednávání tohoto zákona, a to z nedostatku financí ze státního rozpočtu na tuto oblast a nutnost krytí chybějících potřebných peněz z krajů nebo jiných zdrojů. Bohužel, na tento rok opět nedostaly kraje peníze ani na toto schválené navýšení mezd, takže opět musí kraje sáhnout do svého. Možná by si někdo dovolil ohánět se individuálními projekty krajů a obcí jako dalším možným zdrojem financování, ale jsou to liché argumenty. Individuální projekty trvají zhruba tři roky a jednou opravdu skončí a budeme v situaci, že bude nutné zalepit ještě větší finanční díru. Příklad Ústeckého kraje. Dostali jsme po dofinancování 900 milionů. Jak máme tedy úspěšně rozvíjet sociální služby, když jdou finance stále dolů? Musím říci, že jsem opravdu ráda, že paní poslankyně Hnyková zvedla toto téma i na půdě Poslanecké sněmovny, protože tato debata, jak už bylo řečeno mými předřečnicemi, se vedla většinou jenom na půdě výboru pro sociální politiku. Proto vás všechny žádám, abychom se shodli na připraveném usnesení a napříč politickým spektrem bylo alespoň v této oblasti zabráněno kolapsu. A ještě jedna poznámka, bohužel na nepřítomnou paní ministryni Marksovou, prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému.
Dobrý den. Návrh dává divákovi možnost volby, díky které si sám na svém přijímači zvolí, s jakým zvukovým doprovodem bude pořad sledovat. Následné zvýšení kvality poskytovaného zvuku vedlo k omezení duálního vysílání.